To je věc, do které by podle mě měla vláda investovat energii. To je skutečně věc, na které je potřeba najít politickou shodu napříč touto Sněmovnou. Naposledy zopakuji, že jsou tady tři návrhy zákonů, které byly podány dřív než tento sněmovní tisk. Myslím, že by bylo spravedlivé, abychom vypořádali nejdřív tyto a až pak se zabývali tímto návrhem, ideálně až za velmi dlouhou dobu.
Andrej Babiš, premiér, se omlouvá od 11.45 z dopoledního jednání, to zdůrazňuji, z dopoledního jednání. Dále se omlouvá pan poslanec Marian Jurečka do dnešních 14.30 z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Rozumím tomu, že není schopen si to uvědomit, ale v tom případě bych žádal pana předsedajícího, jestli v souladu s jednacím řádem byste jej upozornil, že je mimo téma.
Dále předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte dvě minuty.
Dobré odpoledne. Já bych tady chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího svému předřečníku a jmenovci Mikuláši Ferjenčíkovi, že tady konečně našel odvahu a trpělivost pojmenovat řadu daleko důležitějších problémů, než je nějaké EET, které by tato Sněmovna měla řešit. Mám jenom jedno drobné faktické upozornění. Komunistická strana je strana koaliční. Koalice je spojenectví, které prosazuje společně nějaké agendy. Takže prosím neříkejme, že komunisté jsou opozice. Komunisté jsou součástí koalice.
Prosím, pane předsedo.
Vážená vládo, vážené paní poslankyně, paní a pánové, já budu stručný. Poslanci za pirátskou stranu mají plná ústa transparence, ale budou namítat cokoliv proti zákonu, který transparenci přináší, protože jim EET nevyhovuje. Pravděpodobně je pro ně mnohem důležitější, aby těžili elektronickou měnu za státní peníze a podobně. Takže přesně tak, nechtějí to, pokusili se o trochu trapnou, nebo možná ještě více trapný pokus o napadání zákona, který má být projednán. A jejich priority nemusí být priority nikoho z nás. A my máme stejně silný mandát od občanů jako oni.
Reaguji na vystoupení pana poslance Plzáka.
My nejsme daňový ráj uvnitř Evropské unie. V našem zájmu nejsou daňové ráje uvnitř Evropské unie, natož mimo Evropskou unii. Je absolutně nepřijatelné, že firmy, které podnikají v některých oblastech, tak u nás ty, co tady mají sídlo, platí miliardové daně, a ty, co tu nemají sídlo, platí milionové daně. Skutečně Ministerstvo financí nepředvedlo vůbec nic z této oblasti. Malí živnostníci jsou pod obrovským tlakem ze strany státu, jsou zavaleni byrokracií. Takže nastala úplně absurdní situace, kdy výdajové paušály byly dva miliony, na jeden rok se sníží na milion a další rok jsou zase dva miliony. A v takovém prostředí tady mají ti podnikatelé fungovat. Tady se dějí takovéto naprosto nepromyšlené věci. Není žádný systematický přístup k daňovým únikům velkých firem. To je ten důvod. Pokud by se nám podařilo vyřešit tento problém, tak nemusíme řešit důchodovou reformu. Ale to jsou slovy prezidenta Zemana naprosté čučky. Ve vládním programovém prohlášení je mezi prvními šesti prioritami důchodová reforma. My jsme do této doby nezaznamenali vůbec žádnou legislativní iniciativu v této oblasti. Jediná legislativa v oblasti důchodů, co byla přijata, bylo navýšení důchodů především nízkopříjmovým důchodcům, což Piráti samozřejmě podpořili, protože ve chvíli, kdy je ekonomická konjunktura, mají z toho profitovat všichni, včetně našich důchodců. Například Norsko skupuje nemovitosti po celém světě a z jejich výnosů se chystá platit penze norským důchodcům, až jim dojde ropa a plyn. My samozřejmě nemáme ropu a plyn, ale máme v tuhle chvíli důchodový systém v přebytku. A pokud to těch patnáct let nebudeme řešit, tak nebudeme schopni jim ho dát. Takže za patnáct let nás čeká obrovský průšvih, ale bohužel vláda to neřeší. Asi už nepředpokládá, že by vládla i za těch patnáct let, až bude potřeba tenhle problém řešit.
Takže pan poslanec Ferjenčík, prosím, dvě minuty.
Děkuji za slovo.
Pan kolega Mikuláš Ferjenčík samozřejmě mluvil k věci. On mluvil o prioritách vaší vlády. Vy stále děláte jenom nějaké technikálie, přesuny, dotace, ty vám jdou dobře, ale ty reálné změny, ty společenské změny, ty věci, na které je potřeba v dnešní době reagovat, ty se tady nedějí. Jediné změny, které se tu v této oblasti dějí, jsou změny, které k nám chodí z Evropské unie. Jsem velmi rád za Evropskou unii, protože bez ní bychom tady tyto problémy vůbec neřešili. Řešili bychom stále jenom nějaké porcování medvěda a podobné věci. Je to velký zásah do života mnoha lidí a opravdu nepřináší vůbec nic tato vlna. To nám opravdu nepomůže. A teď se vrátím k oblíbeným slovům pana předsedy vlády a paní ministryně financí, že EET je úspěšný projekt eGovernmentu. To jsme tu slyšeli několikrát při důvěře vládě, a tak dále. Úspěšný projekt eGovernmentu je totiž takový projekt, který ulehčí našim občanům běžný život v tomto státě. Jenom je šikanujeme, perzekvujeme a podobně, což není dobře. eGovernment je totiž o tom, jak vládnout v digitální době. Ale to není digitalizace. Je to prasárna. Konkrétní projekt jsme viděli u rozklikávacího rozpočtu včera, což už tu moji kolegové velmi podrobně zmiňovali. Včera se to rozebíralo, citovali jsme si z knihy pan premiéra, to je další oblast. Jsem rád, že vás to tak baví. Paní kolegyně, nepokřikujte na mě. Vy tu vždycky hlasujete pro vyřazování bodů z programu jednání a podobně. My jsme tady připraveni k diskusi, váš kolega tady přišel s tím, že náš příspěvek nebyl k diskusi. Ta diskuse už mohla být dávno ukončená, kdybyste takto nevystupovali. Systém EET byl původně vysoutěžen v otevřeném výběrovém řízení. To však bylo zrušeno a namísto toho bylo jednací řízení bez uveřejnění, takže přímé zadání jednomu konkrétnímu dodavateli. Proto navrhuji přerušit tento bod do doby, než bude EET vysoutěženo v otevřeném výběrovém řízení.
Poslanec Profant navrhuje přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude EET vysoutěženo ve veřejném výběrovém řízení. Znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat.
Vážený pane předsedající, jestli jsem správně zaznamenal ten návrh, tak tam zaznělo slovo otevřené výběrové řízení. Aby to nebylo zavádějící ve smyslu jiných řízení, která jsou samozřejmě veřejná, ale nejsou otevřená.
Ano, děkuji za upřesnění. Je tady návrh na přerušení tohoto bodu do doby, než bude vysoutěženo otevřené výběrové řízení na EET. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.
A právě proto měla vláda připravit zákon o liniových stavbách, měla to v programovém prohlášení uplynulé čtyři roky. Opakuji, že tady je úplně stejná koalice, jako tu byla před čtyřmi roky. A v tomhle státě chceme stavět vysokorychlostní železnice, v tomhle státě chceme stavět síť dálnic. Nechci se dotknout těch nadšenců, co to dělají za ty peníze, co za to dostávají, to bych velmi nerad. A vy tady zasekáváte Sněmovnu EET, která vůbec žádné strukturální problémy České republiky neřeší. Včera neprošly žádné úpravy rozpočtu ve prospěch životního prostředí. Odliv kapitálu z České republiky je suverénně největší ekonomický problém, který dneska máme. Každý rok z České republiky odplyne zhruba 400 miliard korun, 400 miliard korun se přesune z České republiky do zahraničí. My už jsme předstihli snad i Lucembursko v této oblasti.
A já jako předsedající opravdu nehodlám hodnotit, do jakých souvislostí si zasazuje vystupující své vystoupení, a myslím, že to bylo také v normě z mého pohledu.
Děkuji, pane předsedající. Dohledejte si, kdo z poslanců KSČM dal důvěru této vládě. Nebylo to 15 poslanců. Vás to sice nezajímá, protože to chcete říct pouze na mikrofon, ale na mikrofon se také můžete omluvit.
To byl pan poslanec Ondráček.
Ježíšmarjá, to byla dlouhá řeč od pana kolegy Ferjenčíka. Ta řeč byla dlouhá. Mě by zajímalo, jaký je stav na Ministerstvu dopravy, jaká je situace. Myslím, že i pro vás je ten bod velmi důležitý.
Nyní tedy na faktickou mám tři přihlášky.
Já bych chtěl zareagovat jen krátce na jednoho z předřečníků, pana kolegu Filipa, abychom si trošku vyjasnili ty pojmy, jaký je rozdíl mezi transparencí a šmírováním. Tak toto, prosím pěkně, není transparence v pojetí Pirátů. Protože stát tvoříme my všichni a všichni se na něj skládáme. On nám za to poskytuje nějaké služby. Tudíž by stát měl být transparentní. Naopak jednotlivci, občané by měli mít právo na soukromí a právě EET jde proti tomu. EET jde tím směrem, že stát vysbírává informace ve velkém a sbírá data o občanech a nějak s nimi nakládá. Takže bych byl rád, abychom si ujasnili ten pojem transparence a soukromí v pojetí KSČM a Pirátů. Takže za mě EET rozhodně není o transparenci, ale o sběru dat od občanů a přijde mi to zbytečné.
Oceňuji, že v rámci poslaneckého klubu KSČM se najde jeden komunista, který nehlasuje pro vládu, pro důvěru vládě s nejbohatším nebo nejmocnějším kapitalistou v této zemi. Myslím si, že v tomto smyslu je ještě aspoň trochu svět v pořádku. Nicméně pokud je mi známo, pane kolego Ondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, hlasoval jste proti nedůvěře vládě, když se tohle hlasování opakovalo. Takže možná se obávám, že mě tato drobnost zmátla.
Nyní tedy pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Juránek a ještě mi naskočila faktická pan poslanec Ondráček. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.
Děkuji. Teď mně volali děti: Tatínku, přijedeš?
Já vás tedy všechny odhlásím. Ale to už tedy nebude součástí toho návrhu. Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Návrh na přerušení byl zamítnut. Takže budeme pokračovat v tomto bodě.
Víte, mně vytanula taková jedna životní záležitost, jestli to má, nebo nemá vazbu na EET, zvažte sami. Ale já jsem kdysi v lese zažil nádhernou věc. A já jenom při této příležitosti se domnívám, že to souvisí s tím EET. Protože sice to nejsou štípačky, ale že bychom si měli také někdy rozmyslet, jestli to EET nemá zhruba stejný význam, jako měly ty štípačky pro dřevorubce.
Následně s faktickou poznámkou mám dvě přihlášky. Pan poslanec Petr Gazdík a připraví se pan poslanec Marek Benda.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
Další závažný problém naší ekonomiky je extrémní zdanění práce. Vede k tomu, že lidem se nevyplatí pracovat. To je prostě zcela absurdní systém. Digitalizace státní správy. Já jsem to zažil na komunální úrovni. Státní správa si sama absurdně přidělává práci tím, že neustále tiskne a skenuje dokumenty, které si různě z ručky do ručky předává. Znemožňuje to například to, aby ten dokument podepisovalo víc lidí najednou, takže ty dokumenty kolují od člověka k člověku, kdy se tam sbírají podpisy víc lidí. Vláda předstírá, že je to její priorita, a nic se v této oblasti neděje. Další vládní priorita, kterou najdeme v programovém prohlášení: vyrovnání státního rozpočtu. Ve vládním prohlášení je vyrovnaný rozpočet tohoto státu. Pokud by přišla teď v západní Evropě ekonomická krize, tak české rozpočty se ve velmi krátkém horizontu jednotek let propadnou do deficitů na úrovni 300 miliard korun ročně. Vláda rezignovala absolutně na hledání úspor.
Už vás poprosím, abyste se usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Navrhujeme vyřadit bod 27 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 207, to je vládní novela zákona o obchodních korporacích, první čtení. A ještě jedna informace z grémia: bod 17 schváleného pořadu, to je sněmovní tisk 38, poslanecký návrh novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, druhé čtení, byl již projednán ve čtvrtek 13. prosince na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, proto si jej prosím škrtněte. Tento bod je neprojednatelný, není nutné o tomto dále hlasovat. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. Ještě jednou poprosím o klid.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem hnutí SPD navrhl mimořádný bod na schůzi této Poslanecké sněmovny.
Opravdu vás poprosím o klid, schůze už začala, tak to prosím respektujte. Kdo telefonuje, ať jde telefonovat ven, a ukončete diskusi.
Jsou to dva pakty. A došlo tady skutečně ke zcela skandální záležitosti, že předseda vlády České republiky Andrej Babiš včera řekl, že je proti tomu, aby Česká republika podpořila globální pakt OSN o uprchlících. Přesto ten samý den, včera, Česká republika tento globální pakt OSN o uprchlících podpořila na Valném shromáždění OSN. Na výboru pro evropské záležitosti premiér Babiš přitom na dotaz poslance SPD Lubomíra Volného odpověděl, že vláda bude mít podobné stanovisko ke globálnímu paktu o uprchlících jako ke globálnímu paktu o migraci, tedy negativní. Přitom vláda Andreje Babiše naopak 16. listopadu předložila Poslanecké sněmovně dokument č. 1691, kde oznamuje, že Česká republika pakt o uprchlících podpoří. Přímo se tam píše: Česká republika nemůže být kritizována za nedostatek solidarity s lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují, protože Česká republika podporuje globální pakt OSN o uprchlících. Ale Andrej Babiš včera v médiích řekl, že je proti tomu. V podstatě tady jsou bohužel jenom ty tři varianty, a říká se mi to nelehko. U ČSSD, která dlouhodobě prosazuje multikulturalismus a masovou imigraci, a u asistenta europoslance Pocheho, dnešního ministra zahraničí pana Petříčka, nás takové jednání proti zájmům České republiky vůbec nepřekvapuje. Celý zmatek buď dokládá, že Andrej Babiš je také názorově jako ČSSD, tedy proimigrační, anebo neví. Můžete si vybrat. Obojí je pro Českou republiku tristní. Tento globální pakt o uprchlících de facto zavádí globální uprchlické kvóty. Konkrétně zahrnuje mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situaci vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. Nezlobte se na mě. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. A v neposlední řadě, tento pakt má ambici usilovat o to, aby reakce - a cituji - "reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti." Konec citátu. Takže má v sobě i podobné věci, které obsahuje Istanbulská smlouva. Ano, dali tam to slovo "urychleně". My nikdy nebudeme hlasovat pro Istanbulskou úmluvu. To znamená, valí se nám to tady kvůli vládě Andreje Babiše jedno za druhým.
Předesílám, že my jsme nebyli autory toho veta. Já bych snad jenom - ano, vysvětlete to těm dětem, tady znělo, s žádnou debatou, která by tady byla. Samozřejmě těm dětem se nic nevysvětlí. Důležité je, aby co nejrychleji byla přijata taková úprava, která předejde takovým stavům.
Tak páni předsedové klubů se tady trumfují. No, tak já tedy v tomto případě panu předsedovi Chvojkovi ještě slovo neudělím a počkáme po pauze.
Fakt mám smůlu. A teď nevím, jestli to mám celé zopakovat, abyste o to nepřišli, abyste věděli, kde navazuji v tom vystoupení, nebo ne. Je to šest stran mého vystoupení. My to odmítáme od...
Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan předseda Stanjura vznést svoje argumenty. Prosím levou část Poslanecké sněmovny, aby... Děkuji.
Děkuji. My jsme od prvního projednávání v Poslanecké sněmovně byli proti. Nechci se znova odvolávat na to rozhodnutí Ústavního soudu, zejména na to disentní stanovisko pěti ústavních soudců, kteří byli připraveni vyhovět našemu návrhu a zrušit zákon jako celek. Mnozí vládní činitelé nepřesně říkají, že Ústavní soud odložil třetí a čtvrtou vlnu EET. Není to pravda. Takže my nebudeme rozhodovat o novém termínu, ale budeme o tom rozhodovat znovu, jestli bude, nebo nebude třetí a čtvrtá vlna. Protože ten zákon je v účinnosti déle než 24 měsíců k dnešnímu dni, tak si už můžeme porovnat. To nám došlo k narovnání podnikatelského prostředí! Pořád miliardové dotace, pořád nesmyslné pobídky velkým nadnárodním firmám a pořád upřená pozornost na ty nejmenší. Můj první dotaz na paní ministryni je, kolik zaměstnanců Finanční správy se na té kontrolní činnosti podílelo. Jestli je zvykem, jestli chodí jeden kontrolor, nebo dva, aby si důvěřovali a kontrolovali, nebo tři. Docela by mě to zajímalo. Já se omlouvám. Tak to mně vychází, tak kdybych použil i soboty, neděle. Jak je to ekonomicky náročné pro státní rozpočet, který bezesporu ty kontrolory platí.